Pan ministr nás tady ubezpečoval, že nikoliv. Nicméně je potřeba připomenout, že třeba maďarský ministr zahraničí právě kvůli tomuto argumentu vysvětloval, proč Maďarsko od tohoto globálního paktu odstoupilo. Čili já mám pocit, že se tady dneska nemusíme hádat o tom, jestli to je obsaženo jako základní lidské právo. Já osobně si myslím, že migrovat není a nemůže být základním lidským právem, a dokonce si myslím, že to nemá být ani právo nižší právní síly, než by bylo základní lidské právo. Samotné mezinárodní organizace odhadují počet migrantů na 250 milionů. Nebyl by to první ani poslední případ. A byť ten globální pakt je nezávazný, může se to objevit v nějaké evropské směrnici, normě nebo návrhu na to, jak řešit migraci, a můžeme se znovu dostat do situace, kdy tu budeme bojovat o to, jako jsme bojovali v případě Dublinu IV, abychom neměli povinné kvóty na migraci. Já jsem přesvědčen, že nikoliv. Proto odmítám všechny podobné nezávazné deklarace, které se tváří jako dobrovolné nebo nezávazné, protože mají pomalými krůčky směřovat k tomu, že migrace, která je dneska považována za nelegální, bude v budoucnu považována za legální a bude proti ní složité bojovat. Dobře tento fakt vědí Spojené státy i Maďarsko, které se z toho globálního paktu vyvázaly. Já bych tu chtěl položit řečnickou otázku.
Za druhé, srovnávat Nicholase Wintona a tyto děti je prostě ubohost. Tohle je úplně jiná situace a vy hrajete na city. Ale vy to nutíte České republice.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kopřiva, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík a pan poslanec Výborný. Máme přece jenom ještě tři přihlášky s faktickými poznámkami, dvě přihlášky do rozpravy a dvě přihlášky do podrobné rozpravy, takže už jich máme daleko více s faktickými. Takže pane poslanče, prosím, máte slovo. A poprosím vás o klid v sále. Pokud máte něco důležitého, prosím, vyřizujte si to v předsálí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, rád bych tímto prostřednictvím pana předsedajícího zareagoval na kolegu Klause s tím, že máme začít každý u sebe. My už jsme jako klub Pirátů napsali, že to nechceme, protože rádi šetříme lesy.
Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Výborný, pan poslanec Radim Fiala a paní poslankyně Jana Levová.
Já si myslím, že pan Václav Klaus mladší je velmi inteligentní člověk a nemá potřebu se tady ztrapňovat.
Děkuji, dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Taky jsem ho pečlivě poslouchal... Prostřednictvím pana předsedajícího. Dobře jsem poslouchal. Ale zpátky k věci. A já chci říci jednoznačně, nikdo je neposílá České republice. Nikdo je nevnucuje, opět prostřednictvím pana předsedajícího, rodině Klausových. Já tomu rozumím, je to otázka naprosté dobrovolnosti, ale je to skutečně principiální věc solidarity a soucitu. Moc bych si přál, abychom si to už opravdu všichni uvědomili a tu debatu neposouvali někam jinam.
Děkuji za dodržení času. Mám tady tři faktické poznámky - paní poslankyně Richterová, pan poslanec Marian Jurečka a pan poslanec Zdeněk Ondráček. Poprosím o klid v sále. Pokud máte opravdu něco důležitého, vyřiďte si to v předsálí. Děkuji vám a máte slovo, paní poslankyně.
A zde budete hovořit o zastrašování a vyhrožování? Chci zdůraznit, že takovéto praktiky dělá ten, kdo spravuje facebookové stránky vašeho hnutí. Po celé republice to bylo sdíleno.
Paní poslankyně Richterová, děkuji vám za váš čas.
Asi z toho neděláme žádné velké haló. Já mám takový dojem, že celá řada z vás to vůbec ani netušila, že to tak je. To ovšem neznamená, že nemáme být opatrní. Často tady zaznívá jméno Donald Trump a americká politika.
Děkuji. Prosím, abyste se v budoucnu případně obracel i s omluvami na ostatní poslance mým prostřednictvím.
Deklarovaným cílem dohody, která je údajně podle našeho Ministerstva zahraničních věcí právně nezávazná, je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi. Pokud jsou dohody OSN, které podepisují představitelé států, ratifikují parlamenty, nezávazné, nevidím důvod, proč se takovou dohodou vůbec zabývat, ztrácet čas a energii v momentě, kdy vlastně právně neexistuje. Samozřejmě to není pravda. Jde jen o účelovou lež a o příkladnou ukázku salámové metody, kterou se nás pokouší vítači migrantů dostat jednoznačně před hotový fakt, že naše země už není naše. Článek 3 říká: Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Jako první je zmíněna rovnost všech lidí bez rozdílu. Masová migrace by zničila tvář a kulturní hodnoty Evropy i bez terorismu. Zcela prokazatelně ohrožuje bezpečnost občanů hostitelských zemí, zvyšuje kriminalitu, vraždy, krádeže, loupeže, distribuci drog a obchod s bílým masem. Ona vlastně odmítá občanskou společnost jako celek. Podpora takové migrace, návrh paktu OSN i usnesení Evropského parlamentu jsou proto jednoznačně v rozporu se Všeobecnou deklarací lidských práv. To české zdůrazňuji na závěr. Pokud chceme, aby Česká republika byla česká, pak nezbývá, než se bránit jakémukoliv tlaku na přijímání kulturně nepřizpůsobivých migrantů pod jakoukoliv záminkou. Jak tu dnes všichni sedíme, asi nikdo nemá zájem, aby se tu zvýšila kriminalita, aby se prováděla ženská obřízka, aby nezletilí po ulicích prodávali drogy, aby muži vraždili své sestry, dcery pro pochybnou čest, aby zločinecké bandy znásilňovaly a prodávaly ženy a děti, aby ženy chodily oblékané jako v pytlích na odpadky. Já uznávám jejich právo žít po svém v jejich zemi a my stejně trvejme na právu nás žít po svém a mezi svými v naší zemi. Děkuji vám za pozornost.
Prosím dalšího, pana poslance Radka Kotena.
Tak ještě jednou krásné odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi alespoň krátký exkurz do minulosti. Srpen 1968 a vpád přátelských vojsk Varšavské smlouvy na naše území jsme si připomněli nedávno. Arogantní chování europarlamentu vůči suverénnímu státu Maďarsku jsme viděli v přímém přenosu a je bláhové si myslet, že tato instituce bude konat jinak než silou. Globální pakt pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci, nejvíce takový překlad odpovídá obsahu tohoto dokumentu. Příklad bychom si měli vzít právě ze Spojených států a Maďarska, kteří od podpisu tohoto paktu ze zjevných důvodů odstoupili. Suverenita našeho státu spočívá v možnosti zvolit si, komu umožníme žít na našem území a koho na něj také nepustíme. Bezpečnost občanů České republiky musí být jednoznačnou prioritou a musí být zcela nadřazena jakémukoliv diktátu. Obyvatelé této země nechtějí multikulturní pokusy s migrací ze zcela kulturně odlišných civilizačních okruhů, které se nedokážou integrovat do našeho prostředí. V západní Evropě tyto snahy zcela fatálně selhaly.
Takže myslím si, že v první řadě odstranění motivace k migraci je první solidní a rozumný základ k tomu, abychom tuto migraci omezili.
A připraví se pan poslanec Jiří Kohoutek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Proč? Teď k té spolupráci. Je to samo o sobě obrovským pokrokem v tom úsilí řešit globální problémy společně a globální migrace určitě je náš společný problém. Opět nevidím důvod, proč by se to nemělo řešit společně na celosvětové úrovni. Teď trošku k tomu, proč to tady vůbec dneska probíráme. Proč se to navrhlo teď, dva týdny před komunálními volbami, toto celosvětové téma, které s místními zastupitelstvy a senátními volbami vůbec nesouvisí, to je mi záhadou. Takže podle mě navržení takovéhoto bodu takhle náhodou před komunálními volbami svědčí o nedostatku věcných témat. Co konkrétně, které konkrétní věty vadí odpůrcům globálního paktu? To přece napomáhá integraci ve výsledku. Jak jsme viděli, tak i Donaldu Trumpovi soud v Kalifornii zatrhl to zavírání dětí do klecí. Tam si také nemyslím, že by s tím měl mít kdokoliv problém. Pokud ano, tak se k tomu přihlaste. Pak tam jsou samozřejmě nějaké formulace, které neodpovídají ideálům této Poslanecké sněmovny, ale musíme brát v úvahu, že se na tom podílelo 191 států, a tudíž se jedná o společné minimum. Nemůže to být tak dokonalé, jak bychom si tady vysnili. Vytáhlo se to teď, dva týdny do komunálních voleb. Nepřijde mi to úplně fér.
Já také děkuji a nyní máme tři faktické poznámky.
Jsou tady pejorativně označovány dva státy, jako jsou Spojené státy americké, naprosto suverénní, Maďarsko jako snad klub nějakých špatných států, které vlastně si dovolily odmítnout deklaraci OSN o globálním paktu o migraci. Nechápu, proč bychom my měli demokraticky přikazovat nějakému státu, jak se má chovat, jestli to je ta demokracie, anebo jestli ty státy jsou suverénní, pokud se takto rozhodly.
Jedná se o body 114, sněmovní tisk 79, vládní návrh zákona, novela trestního zákoníku, a bod 110, sněmovní tisk 168, vládní návrh zákona, novela zákona o ochranných známkách. Dále bychom se věnovali dalšímu bodu z bloku třetích čtení, u kterého byly splněny zákonné lhůty. Po bloku třetích čtení máme pevně zařazený bod 23, sněmovní tisk 203, vládní návrh zákona o pobytu cizinců, prvé čtení. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákona prvních čtení. Ve 14.30 bychom měli projednávat bod 170, což je Informace vlády o globálním paktu o migraci. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákonů druhého čtení a dalších bodů dle schváleného pořadu.
navrhuji vyřazení tohoto bodu z pořadu této schůze do doby, než bude známo stanovisko Ústavního soudu.
A poprosím, s přednostním právem je přihlášen pan předseda Chvojka. Poté pan předseda Michálek.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážení členové vlády. Já bych chtěl poprosit o pevné zařazení na odpoledne dnes těch dvou bodů, které jsme měli pevně zařazeny na včerejší odpoledne a které jsme nedodělali.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl pouze reagovat na návrh pana Kotena. Opakované vyřazování registru smluv ČEZu z programu této schůze. O tomto návrhu jsme již jednou hlasovali. Tento návrh Poslanecká sněmovna nepřijala a myslíme si, že bychom tady měli řešit zákony, které zlepší fungování České republiky. A mě velmi překvapuje, že zrovna SPD, která kritizuje nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, tady navrhuje, aby se zákon o registru smluv ČEZu vyřadil z programu schůze Poslanecké sněmovny, a tudíž se neprojednal.
Děkuji.
Nic takového bych si nedovolil české vládě říkat. Nechť si ty parametry stanoví, jak uzná za vhodné. Proto se jim ve zkratce říká sirotci, byť oni bohužel často vůbec netuší, zda těmi sirotky jsou, nebo nejsou. To už tak ve válečných časech bývá. Ona každá historická paralela kulhá, ale i tzv. Wintonovy děti, když odjížděly do bezpečí do Velké Británie v roce 1939, tak pak až do konce války netušily, jestli jsou, nebo nejsou sirotky. Abychom pomohli svému partnerovi v rámci Evropské unie, což je tedy Řecko, kde v těch uprchlických táborech jsou tisíce těchto dětí. A nechť tedy vláda České republiky v rámci mezinárodního humanitárního gesta a pomoci, nechť si sama stanoví ty parametry a nechť si podle vlastního výběru sama vybere jednotlivé děti, kterým poskytne útulek a poskytne potřebnou péči na území České republiky za prostředky českých daňových poplatníků. Je to něco, co budeme navrhovat v rámci podrobné rozpravy. Poprosíme vás o podporu, aby Poslanecká sněmovna učinila tento apel na vládu České republiky. Je zcela na vládě, jakým způsobem, jakými mechanismy tohle udělá. Pokud by se samozřejmě potřebovala poradit, tak můžeme, může se poradit i v Británii. Pokládáme to za nezbytné.
To byl pan poslanec Kalousek a nyní tady mám tři faktické poznámky. Takže na faktickou pan poslanec Pavel Plzák a připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ta deklarace stanovuje nějaké cíle. Ten hlavní cíl je to, že chceme podporovat legální - ale pozor, anglické regular se častěji překládá jako stálou a pravidelnou migraci do ostatního světa. Já chápu státy, že ji podepisovaly. A co je na tom klíčové, a to já považuji za nejvíce problematické, že stanovuje právo na migraci jako základní lidské právo. Nikdo samozřejmě... A to se může vztáhnout i na to, že stavíte ploty, dáváte víza atd.
Já jsem také chtěl reagovat na právě nepřítomného ministra vnitra a ministra zahraničí Jana Hamáčka, který zde říkal, že se neposloucháme. Ano, já s ním plně souhlasím. My se tady neposloucháme. A teď to podstatné: a oba státy se stáhly z přípravy globálního paktu o migraci, neboť je neslučitelná s jejich migrační politikou. Prostě my se tady neposloucháme. Ano, neposloucháme se. Já jsem o uprchlících nemluvil.
Takže vážený pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, já když se podívám na tabuli, tak tam vidím o globálním paktu o migraci. Nikde tam neslyším o uprchlících. Já s vámi budu souhlasit. Ano, máme svobodný výběr a můžu říct, že v České republice v současné době žije téměř 10 % cizinců. My jsme udělali svobodný výběr a máme tady nejpočetnější skupinu z Ukrajiny, dále ze Slovenska a dále z Vietnamu. Takže jak jste řekl, je to dobrovolnost a my jsme si vybrali tyto státy, které jsou nám řekněme nábožensky bližší. A mluvil jste o odpovědnosti.
Děti mají žít v rodině, všechny děti mají žít v rodině. A jestli přijdete s návrhem, který podpoří pěstouny, náhradní rodinnou péči, já to velice ráda podpořím. Nechci, aby ani naše děti žily v ústavech. Dlouhodobě mě to velmi trápí. To jsou tak nesrovnatelné situace, že opravdu mi přijde velmi nepříhodné tyto dvě věci srovnávat.
Také děkuji. Nyní prosím pana poslance Španěla, připraví se pan poslanec Kobza.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Zde se nabízí několik otázek. Kdo a kdy už konečně pomůže našim potřebným?
Prosím pana poslance Kobzu s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tuto skutečnost potvrdila i naše velvyslankyně v Sýrii paní Filipi. Pomozme jim vrátit se domů, pomozme jim postavit školy, pomozme jim postavit bydlení, pomozme jim najít jejich příbuzné, protože o tyto děti bude postaráno. Jejich vzdálení příbuzní, jejich kmen nebo sousedé se o ně postarají. Pokud tedy můžeme, držme pořád tu základní premisu, pomáhejme, buďme soucitní, buďme solidární, ale tam u nich, tam to potřebují. Uvědomme si ještě jednu věc. Jediný skutečný orgán, který je oprávněný znovu obnovit Sýrii, je syrská vláda. A ta se také musí postarat o své obyvatele. Pomozme tedy Syřanům znovu postavit Sýrii a bude postaráno i o ty děti. Děkuji vám. Potýkáme se v poslední době s fenoménem nezávazných smluv. Měli jsme zde nezávazné memorandum of understanding ohledně lithia, Marrákešská deklarace je nezávazná, fiskální pakt eurozóny je pro nás nezávazný. Já si myslím, že se nás lidi brzy začnou ptát, co to tady vlastně děláme, když je to všechno nezávazné. Bylo zde zmíněno několik osmičkových výročí. Já bych přidal ještě jedno, ještě jednu osmičku. Dlouho jsem se pohyboval v byznysu různých měřítek a tam byla poměrně běžnou záležitostí smlouva o smlouvě budoucí. Není možné, aby to rozhodoval nějaký Řek v Bruselu. To je nepřípustné. Není to náhodný solitér. Je hezké poslouchat od pana premiéra, že česká migrační politika je identická s maďarským přístupem v této oblasti. O paktu prohlásil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, že lidem, kteří přišli do Evropy nelegálně, by tento dokument zajistil legální status. To je totéž, jako když ze známého kasaře uděláte zámečníka bez toho, že byste ho potrestali za to, že vyloupil dvě kasy předtím. Další věc je, že podobné deklarace, jak už tady bylo jednou řečeno, jsou velmi zajímavý dokument pro všechny organizace, které se na migraci nějakým způsobem živí a přiživují. Jedná se především o národní i nadnárodní neziskovky, které se budou ohánět tímto paktem a odvoláním na mezinárodní autority v momentě, kdy budou natahovat dlaně pro další příspěvky.
Mám docela reálnou představu, jak to tam probíhá.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přes čtyři hodiny, skoro pátou hodinu tady diskutujeme a diskuse se strhla úplně někam jinam, než bychom asi chtěli. Zde při interpelacích jsem tehdejšímu ministru zahraničí dal Bílou knihu o genocidě, kterou tam páchá ukrajinská armáda na svém obyvatelstvu.
S přednostním právem pan ministr Hamáček.
Děkuji. Dvě věci.
Já jsem mu tenkrát na to říkal: "No jak to, vám? My jsme si ho upálili sami. Pan poslanec Klaus teď tu komunistickou štafetu přebral, já mu k tomu blahopřeji. Opravdu, jakou chceme být společností? Chceme být společností, která bude říkat: starejme se jenom sami o sobe, co je za hranicemi naší země, nás nezajímá, a o ty ať se zase postará někdo jiný? Tuto otázku si dovoluji klást.